Já doufám, že pan ministr Babiš, který se v tomto odvětví pohybuje a zná ho, najde řešení. Začít postupným rušením DPH alespoň u vybraných komodit je dobrý základ. Výmluvy na Evropskou unii jsou zbytečně obehraná písnička. Vláda si pochvaluje proevropskost a lepší komunikaci se zahraničními partnery. Takže sliby jsme slyšeli.
Za prvé: Do kterého kulturního okruhu Ukrajina patří, nebo spíš ve kterém ji chceme vidět? Za druhé: Mají Ukrajinci nárok na svobodu a demokracii? Za čtvrté: Jak moc se nás konflikt na Ukrajině týká? Něco řekl v Bruselu pan Telička, nějak vystupuje pan Sobotka. Takže jaká je vlastně ta reálná politika? Za sedmé: Jakou cenu jsme ochotni platit či zaplatit za svobodu a demokracii naši a jiných národů? Že téměř žádnou, předvedla naše politická reprezentace pod pláštíkem velkého byznysu s Čínou nedávno, aby se nakonec ukázalo, že Čína tady nabízí stavění dálnic, které zkrachovalo v Polsku. Zřejmě nemáme stavební firmy, které jsou to schopny postavit. Skutečně dobré východisko pro zvýšení zaměstnanosti. Na Ukrajinu, nebo na Rusko? U části i vás tady mně připadá, že chcete vsázet na Rusko, jako byste byli nepoučitelní, co se v této zemi stalo. Znělo tady, že to není náš konflikt. To už se opakuji. A moc vás budu prosit, aby aspoň rozumnější politici s horizontálním výhledem do příštích let toto usnesení podpořili. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Dámy a pánové, nezlobte se, že opět vystupuji. Ano, bylo to jedno z nejhorších období a já tuto invazi zásadně odsuzuji! Ale musíme si uvědomit taky jednu věc. Čili byli to Němci, Poláci, Maďaři, Bulhaři a Sovětský svaz. Byli to převážně Bělorusové a Ukrajinci. Ale já tyto kluky neviním. Ale koho viním, tak to byl tehdejší velitel, který jim ten příkaz dal! To byl Ukrajinec Leonid Iljič Brežněv!
Omlouvám se panu poslanci Seďovi, ale mám tady další dvě faktické poznámky - pan poslanec Laudát a pan poslanec Adam.
Ale to není vůbec podstatné. Přeci hybnou silou Sovětského svazu byl ruský národ. A co to tady chcete vykládat, pro boha živýho! Já neobviňuji ruský národ, ale ruské politické elity. Dá-li se ještě v 21. století při takovémto chování mluvit o politických elitách. A to je prostě realita. A já si myslím, že naopak, že ten příměr velice sedí.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam. Děkuji panu poslanci Adamovi.
Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, já jsem pozorně naslouchal představitelům pravice a pokusím se na dvou konkrétních příkladech odpovědět na dva dotazy, které tady položili minulou středu. Případ ohrožení zájmů České republiky. Dnes je tato firma s názvem Aircraft Industries se značkou Let v lepší kondici. Již má tisíc zaměstnanců a vyváží letouny do celého světa, ale především do Ruské federace. Můžete mně říct, když se přijmou tyto sankce, jak tato firma dopadne? Případ druhý, případ ohrožení bezpečnosti. Opět se tady lamentovalo, a já trošku zopakuji to, co jsem říkal ráno nebo vlastně odpoledne. Rok 2003, byla zahájena reforma Armády České republiky v rámci profesionalizace.
Ano, děkuji panu kolegovi Seďovi.
Výbor pro evropské záležitosti pravidelně zve členy vlády a až na výjimky, které jsou vždy omluvitelné a omluveny, členové vlády přijdou, a to včetně pana premiéra.
Děkuji kolegovi Benešíkovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Takže to jsou usnesení číslo 87 a usnesení číslo 88, které schválil výbor pro evropské záležitosti. Já je modifikuji s tím, že místo výbor tam dám Sněmovna. Takže nejprve tak, aby to mělo nějakou logiku, to trošku zkombinuji: Poslanecká sněmovna odsuzuje pokračující agresivní chování Ruska ve vztahu k Ukrajině. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby ve shodě se západními demokraciemi důsledně hájila bezpečnostní zájmy České republiky. Poslanecká sněmovna považuje nadále za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině, založené na respektování svrchovanosti, územní celistvosti, jednoty a nezávislosti Ukrajiny, včetně plného využití možností sankčních nástrojů v souladu se zájmy České republiky. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby informovala o dalším průběhu projednání tohoto návrhu. Pan zpravodaj tady ruší. Já jsem jenom pro jistotu, aby nevznikl chaos při tom hlasování, je tady znovu přečetl. Děkuji.
Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od pana premiéra. Není tomu tak. Pan zpravodaj?
Poprosím ctěné kolegy o klid a o vyslechnutí pana poslance Komárka.
Děkuji. A také děkuji, že mě nenapomínáte, že nemluvím k věci, pane předsedající, i když byste měl, protože nemluvím k věci, ale protože žádný předsedající to neříká u žádného poslance, chápu, že to neříkáte také. Ale já už končím.
Kdo jsem já, pane poslanče, abych rozhodoval, jestli je to k věci, nebo to není k věci. Pro ostatní kolegy jenom upozorňujeme, že se bavíme o zákonu o dani z přidané hodnoty.
Ale já na to můžu poukázat, protože můžu poukázat prakticky na všechno. Takže ta debata by mohla být nekonečná. Ale já už chci skončit. Já si skutečně myslím, že přednostní právo je něco, co ničí českou demokracii, kazí život Sněmovně, a tím pádem i život lidem, kteří nás zvolili a pro které máme pracovat, a proto budu teď nepříliš vynalézavě končit každé své sněmovní vystoupení slovy: ostatně soudím, že přednostní právo má být zrušeno.
S přednostním právem, tentokrát ale s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik.
Paní a pánové, přeji vám hezké pozdní odpoledne. A zmíním několik málo pravidel, například jednací řád.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Prosím, pane předsedo.
Pan poslanec Komárek tady zapomněl poznámky, tak mu je vracím. Všichni do fronty, nikdo nepředbíhat. Já nejsem majitel přednostního práva, majitelem je politická strana a politický klub. Za prvé. A to přednostní právo také chrání opozici, aby mohla něco říci. Pan poslanec Dolejš z KSČM, abych byl přesný, abych se nedopustil stejné chyby jako v minulém volebním období, to myslel asi jako karikaturu nebo vtípek, že tady všichni stojíme a bojujeme o blaho občanů. Pan poslanec Komárek ve jménu demokracie navrhuje omezit práva menšiny. Nic jiného to není. A já jsem nechtěl zdržovat. Ale proč to tady není navrženo? Ten, který to má pravomoc rozhodnout a napravit nezákonný stav, Poslanecká sněmovna, o tom neví! Proč o tom musí mluvit opoziční poslanec v bodu, který s tím nesouvisí? Koho mám interpelovat? Protože to není věc, kterou má v rukou vláda. To je výsostná pravomoc Sněmovny. Takže opoziční poslanec ani nemůže navrhovat vládě v rámci interpelací ať písemných, nebo ústních, aby napravila toto. Tak začněme každý u sebe, než budeme říkat, jestli někdo je, nebo není lidový vypravěč. Pokud ano, no dobře, tak to je mi líto, takový cíl jsem prostě neměl. Kdyby to mělo být spravedlivé, tak budeme střídat v tom programu - vládní, opoziční, vládní, opoziční. Tak kdy máme šanci promluvit? Po třech letech? Vůbec tomu nerozumím. Ale já jako řadový člen volebního výboru ten bod nebudu navrhovat. Od toho máme nějaké vedení toho výboru. Vy jste to svolal v mimořádné věci, v mimořádném termínu, a výsledek je nula. Zametli jsme to pod koberec. Nechcete říct, co si o tom zákonu myslíte, zejména před volbami, tak odkládáte jeho projednávání. Neustále ho vylepšujete, vylepšujete, ale není to váš návrh. A pokud si myslíte, že je to paskvil, tak ten návrh navrhněte zamítnout a Sněmovna ho může zamítnout. Ale proč ne?
Já vám odpovím, co vím, a když tak dodám kompletní informaci písemně. Takto se to zde vždy podle mých informací dělalo. Pan ministr Chovanec se hlásil?
Já musím hájit Ministerstvo vnitra, musím hájit i náměstkyni, která tím byla pověřena. Rekonstrukce státu na finální diskusi v rámci koaliční rady byla pozvána jedním ze subjektů koalice. Tento asi neměl důvod pozvat i vás, ale jinak na všechna jednání jste byl zván. A my na tom zákonu dál precizně pracujeme. Jediná obava, která tam byla, je, že není vypracována dopadová studie. A opravdu nechceme ohrozit některé státní firmy. Já si prostě myslím, že to takto má být.
Pokud by to byl vládní návrh zákona, nemám s tím žádný problém. Pokud ten návrh je špatný, pusťme ho na program, zamítněte ho a přijďte s lepším, který bude vyhovovat. Já například rozumím obavám ČD Cargo. S tím zdůvodněním, které tady říkáme. Určitě máte z těch pracovních týmů poměrně dostatek důvodů, co je v tom zákonu špatně. Nic proti tomu, to je normální politický postup. A pokud připravíte vlastní a lepší, no proč ne? Tak to bude vládní návrh, projde standardním legislativním procesem, nejenom Legislativní radou vlády nebo jednáním s Rekonstrukcí státu, ale standardním legislativním procesem. Všechna připomínková místa se k tomu mohou vyjádřit. Já věřím, že třeba resort dopravy by upozornil na nebezpeční minimálně u toho ČD Cargo, kde ho opravdu vnímám, protože to je otevřený trh a je to trošku jinak než v osobní dopravě. Tam bych byl skeptický k tomu, že by to České dráhy nějak ohrozilo. Ale u toho Carga to skutečně reálně hrozí. Ale my nemůžeme ty racionální argumenty uplatnit, protože se ten bod nedostane na pořad a hlavní předkladatel díky tomu, že nemá přednostní právo, nemůže zase říct svůj pohled. Pokud je neopravitelný, tak hlasujme my, kteří si myslíme, že je špatně, hlasujme pro zamítnutí.
Pokud je s tím souhlas, tak bychom nejprve hlasovali o návrzích z grémia tak, jak jsem je přednesl. Je zde požadavek na oddělené hlasování, nebo můžeme návrh z grémia schválit en bloc? Takže jenom stručně. Kdo je proti? Hlasování má číslo 2, přihlášeno 180, pro 173, proti nikdo. Vidím oddělené hlasování, návrh na oddělené hlasování, takže tak budeme postupovat. Kdo souhlasí, abychom tento tisk vyřadili, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci Tímto bodem jsme se zabývali již ve středu 10. září, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Pan poslanec Gabal už nebude pokračovat ve své řeči. Dále tedy je přihlášen pan poslanec Jaroslav Holík.
Jak už jsem řekl, sankce vůči Ruské federaci. Tento bod byl probíraný před týdnem, od té doby se situace částečně změnila. Podle slov prezidenta Porošenka Rusko stáhlo většinu svých vojáků. Samozřejmě k tomu nejsou žádné fotografie, tak jak nebyly fotografie, že tam ti vojáci byli. A objevují se další otázky. Dobře, Ukrajina řekla, že nebude pouštět do Evropy plyn, ale sankce dáme Rusku. Vždycky bylo, proč tedy ti utečenci utíkají do Ruska, proč to není do Běloruska, proč to není k nám do Evropy, proč to není do Polska. Ale u mě to nějak neplatí. Zastavoval jsem všechna auta, která byla ověnčená balíky, měla ukrajinskou poznávací značku, a všem jsem dával stejnou otázku. Prosím vás, proč utíkáte zrovna do Ruska, do země vašeho nepřítele? A ty odpovědi byly téměř stejné jako přes kopírák. A kam jinam bychom utíkali? Pokročím teď v tom, kdy, jak jsem řekl, odpovědi byly jako přes kopírák. My mu nevěříme. Vypínají elektřinu, takže v Doněcku je v současné době osm šachet, které jsou zalité vodou. My prostě chuntě nevěříme. Říkám: Jak chuntě? Vždyť to je oficiální vaše vláda. Před dvěma lety tady nedaleko Doněcka rozebrali jeden starý závod. A teď to v televizi ukazují, že je to dílo, nebo zlodílo separatistů. Ptal jsem se také na přítomnost ruských jednotek. Říkali: Ale my nevíme, že by tady ruské jednotky bojovaly. Jedna paní, která nechtěla být jmenována ani fotografována, mi říká: Můj syn byl důstojník a velitel jedné z částí ukrajinské armády. Dobře, přeběhl i s technikou. Ale kde berete vlastně náboje, střelivo? Čili takové a podobné odpovědi jsem získal téměř od všech.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat. Jakmile se situace ve sněmovně uklidní, dám slovo panu zpravodaji. Do rozpravy se hlásí pan kolega Stanjura.
Souhlasím s tím, abychom i o tom výborovém usnesení hlasovali o každém bodu zvlášť, je tam celkem šest bodů, s tím naprostý souhlas.
Nejdřív tedy budeme hlasovat, jestli bude pořadí tak jak přednesl... Pokud to neprojde, budeme hlasovat o návrhu zpravodaje a podle toho ať jednoho, nebo druhého návrhu se rozhodneme o postupu hlasování. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Pane zpravodaji, přednášejte návrhy. Tak jak říkal kolega Gabal. A někteří chtějí jednotlivě. Tady ale paní kolegyně říkala en bloc. En bloc, dobře.
Jasně to řekl zpravodaj, ty naše návrhy se lišily jenom postupem, ale bylo jasné, že o každém bodu zvlášť.
Děkuji za slovo.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Další návrh.
Další návrh je: "Považuje za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině, dohodu mezi Ukrajinou, Ruskem, Evropskou unií a Spojenými státy americkými, založené na respektování svrchovanosti a teritoriální integrity Ukrajiny."
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Proto si vás dovoluji požádat o 20 minut přestávku na náš klub.
Já tedy na základě žádosti o přestávku přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny do 18 hodin. Tato schůze je přerušena do zítřka do 9 hodin. Pro upřesnění.
Děkuji.
Dobře. Přednostní právo využije pan předseda Stanjura.